Já neříkám plnou odpovědnost, ale říkám, že to mohlo být níže. Jak víte, tak stoupá také počet nových exekucí, ale vám je to úplně jedno. A vám je to úplně jedno, vy nám ty naše návrhy zákonů zamítáte a odmítáte. A až od té částky zásluhově. Vám je úplně jedno, že tady jsou důchodci, kteří mají důchody 8, 10, 11 tisíc a jsou v totálně zoufalé situaci. Vy na ty lidi úplně kašlete. Řešení výhodná pro nás tu, jak víme, jsou a o tom byl také můj projev. Myslím, že na vás by mohl být hrdý i ministr ekonomického zmaru Kalousek. K uvedeným řešením je ovšem potřeba i to, aby na místa klíčových ministrů a premiéra nastoupili lidé alespoň s nějakou odbornou úrovní. Na takové lidi se ve vaší nekompetentní vládě ale bohužel nedostalo, protože při rozdělování postů vyhrály politické kšefty s ministerskými trafikami. A to je právě mimochodem důvodem toho, proč je ministrem průmyslu a obchodu pan Síkela, který je bankéř původem a průmysl a obchod nikdy neřešil. Ani energie, takže nevíte, která bije. Ale problém je, kdybyste to dělal u sebe doma, tak to nikomu nebude vadit, ale takhle je to bohužel problém pro všechny občany. Vy už jste dokonce tak zoufalí, že hnutí SPD, které tady jediné prosazuje zákon o referendu, tak označujete za nedemokratické, přitom až na výjimky zákon o referendu je ve všech zemích Evropské unie, dokonce i na té vámi milované Ukrajině, byť výsledky referend, které se jim nehodí, na Ukrajině nerespektují. Kandidátky SPD, tam je vždycky jméno SPD, my se schovávat nemusíme, my do toho jdeme čelem, uspějeme, nebo neuspějeme. Ale vy se schováváte. Takže to je potřeba tohleto tady říct na rovinu, aby občané věděli, jak k tomu ta vládní koalice přistoupila. Ale nejdete pod názvem své strany.
Pardon, zaznamenala jsem ještě faktické poznámky.
Já budu velmi stručný. Ano, su z Moravy, takže ta čeština není úplně nejlepší. My máme podle matriky osobní jméno, to má jaksi to rodné jméno, a příjmení, to je to, které se rodí v rodině, příjmení pana ministra zemědělství je Nekula a to rodné jméno je Zdeněk. On je pokřtěný, tak má ještě to druhé jméno, což také matrika umožňuje.
Tento výjimečný postup je navrhován s ohledem na současnou energetickou krizi, která finančně ohrožuje většinu spotřebitelů v České republice. Neslibujeme nemožné, nemůžeme si dovolit utratit vyšší stovky miliard korun. Navrhujeme ale takové řešení, které je citlivé vůči občanům, a myslíme přitom i na státní rozpočet a dopady do něj. Proto věřím, že tato novela získá velkou podporu napříč celou Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře, a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Ivan Adamec, informoval nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.
Já musím říct, že jsem byl příjemně překvapen kvalitou toho návrhu, myslím, že většina členů hospodářského výboru to také ocenila. Samozřejmě padaly tam některé návrhy, že třeba někdo dneska podá pozměňující návrh, kolega Kubíček to hlásil, myslím si, že je to legitimní. Jedna věc je ta, že já ten zákon dělím na dvě části. Tato část návrhu zákona asi nebude předmětem velkých diskusí. Já se přiznám, že samozřejmě argumentace, že už Ústavní soud rozhodl někde, že to je takto v pořádku... Tak o tom asi bude teď ta rozprava. Tak to prosím není. Na druhé straně musím říct, a ono to tady trošku poslední dobou zapadá a chtěl bych, aby si to opoziční poslanci uvědomili a ani mě snad neparafrázovali v tuto chvíli. Nejenom kritika, ale také dobrá rada zadarmo. Takže na to jsem chtěl upozornit. Ta druhá část je vlastně rámec, je to stejné, jako to bylo u úsporného tarifu, je to rámec pro vydávání vládních nařízení. Dále navrhujeme, aby se tady vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona.
Já vám také děkuji, pane zpravodaji. Nyní tedy budeme rozhodovat, zda povedeme obecnou rozpravu, tak jak výbor doporučuje, jak nás teď seznámil pan zpravodaj. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí k hlasování.
Návrhy na řešení zdražování a pomoci našim občanům a firmám představilo hnutí SPD v deseti bodech již před několika měsíci. Vláda však tyto naše návrhy dlouhodobě ignoruje. Je to to, abychom nasmlouvali plyn přímo s producentem, tak jako to mají i okolní země ve střední Evropě. Evropská unie řekla, že to pozastavovat nebudou. Prostě se nám vysmáli úplně! On řekl, že vystupovat nebude. Vláda to vůbec neřeší! Takže my jsme říkali i u potravin, ale i u energií - dneska je schůze o energiích, dnešní schůze Sněmovny. U pohonných hmot jsme také říkali snížit DPH. A už to udělaly i jiné unijní země, že snížily DPH na pohonné hmoty. A umožňuje to i současná legislativa Evropské unie. Vy to prostě udělat nechcete. Takže vládní návrhy v oblasti energetiky pouze nedostatečně řeší důsledky zdražování, a navíc neřeší jeho příčiny. SPD představilo konkrétní návrhy, těch návrhů tady bylo mnoho a vyjmenoval jsem jenom několik z nich. Já každý den jezdím na mítinky mezi občany. Takže přestaňte už obelhávat lidi a přestaňte hrát tohle divadlo na lidi. A je potřeba skutečně přijmout ta systémová a zásadní řešení, která tady navrhuje SPD. Konkrétní parametry a představy ale vláda zatím nepředstavila a nejsou známy možné dopady a rizika. A vy jste opravdu jak z Marsu, protože ono to třeba panu ministrovi Síkelovi - on si to neuvědomuje. Pane ministře, vy to neuvědomujete, protože vy když jdete po ulici, tak vás většina lidí ani nepozná, takže oni vám to neřeknou. Já když někam jdu, tak mě zná celá republika, proto mi říkají - každodenně mám zpětnou vazbu od občanů České republiky, které potkávám na ulici, u benzinové pumpy, prostě kdekoliv, kde jdu, i na nákup, tak mě občané oslovují a říkají mi jejich problémy. A teď mi říká pan ministr, že jsem komik. To je ministr průmyslu a obchodu za vládu Petra Fialy! A měl byste podat demisi. Vy tou vlastní nekompetentností a nečinností, a celá vaše vláda, vy uvádíte miliony lidí a tisíce našich firem do likvidační situace. Lidé nemají peníze už. Já nevím, kolik vás sleduje na sociálních sítí lidí. Mě sleduje 400 tisíc občanů České republiky, na Facebooku téměř 300 tisíc. Nejvíce ze všech politiků, kteří jsou v České republice! Oni jsou úplně zoufalí lidé! Oni už nemají ani na základní životní potřeby! Ta vaše arogance je neuvěřitelná! A jak opovrhujete touhle situací! A ta vaše arogance.
Dokonce u nás je to pod 10 %, a kdybych to řekl úplně natvrdo a nevyráběli jsme elektřinu z plynu, tak to přežijeme. Což je dobrá zpráva. Ta negativa, ze kterých musíme vycházet, ať se nám to líbí, nebo ne, jsou rovněž dána. A jsou dána minulostí. Během let 1996 až 2004 jsme zde zprivatizovali všechno, co se energeticky hýblo. Od rafinerií, přeprava plynu, distribuce plynu, obchodování s plynem, zásobníky nám nepatří a nešťastně se zprivatizoval ČEZ. Minimálně ve smyslu toho odkud plyn jde do České republiky. Prosím pěkně, nikoliv proto, že to naše nebo předcházející či předpředcházející vláda chtěla, ale čistě proto, že se plyn smíchá v německých trubkách a ten plyn z Nord Stream 1, případně z Jamalu, přebil plyn norský nebo jakýkoliv jiný. To je fakt, který my neovlivníme. Jiná věc je, kdyby Nord Stream 1 nefungoval. Takže se nedivme, že je zde nechci říct takřka celospolečenský odpor, ale dost zásadní odpor vůči obnovitelným zdrojům, zejména tedy vůči fotovoltaice, což samozřejmě není dobře. Toto jsou základní východiska, bez kterých nedáme dohromady žádné řešení. Řešení nicméně začala připravovat vláda. A proč to kritizujeme a kde se domníváme, že nastala chyba, se pokusím vysvětlit v následujících minutách. To bych tolik možná vládě nevyčítal, to, že se situace mění a že musí reagovat na aktuální situaci. Problém je v tom, že vláda podcenila prakticky vše. Řekněme si to rovnou - nedělo se nic. Mluvilo se, to netvrdím, že ne. Slibovalo se. Čekalo se na signály. Vysvětlovalo se, co možná nastane. Hledaly se důvody. Neustále se dívalo dozadu. Ale ve finále nic, na co by si mohly domácnosti a samozřejmě ani firmy sáhnout, zde nebylo. S výjimkou toho, že se začal někdy v dubnu připravovat energetický úsporný tarif. Protože je dost komplikovaný ve smyslu té distribuce. Zdá se mi nízký, nebo zdál se mi nízký. A ve finále to nejhorší na tom je, že přišel příliš pozdě. Ale dokázal bych se i nad tímhle povznést a řekl bych ano, je to nějaký nástroj, který dává svůj smysl. Ale od té doby už bylo zcela zjevné, že ty ceny eskalují takovým způsobem, že energetický úsporný tarif už bude za svým zenitem ještě v době, než bude uveden v život. Vláda na to nebrala zřetel. V červenci jsme se tady o tom hádali, vysmáli se nám všichni. A z energetického úsporného tarifu se udělala vlajková loď této vlády. Jak to dopadlo, všichni víme. Správně s tím přišla. Co tím deklaruji? Má připravené různé scénáře. K tomu všemu vláda dost naivně vsadila na jednotné evropské řešení. Ale to, že se spoléhalo na to, že nastane nějaká revoluce, že se snad dokonce možná oddělí cenotvorba elektřiny od plynu nebo že se něco zásadního udělá s emisními povolenkami, při všem respektu to byla naivita. Jak to dopadlo, všichni víme. Ten zlom nenastal tak, jak se nám vláda snaží podsouvat, v tom, že najednou vyskočily ceny nahoru. Ano, ceny vyskočily na pár desítek hodin do absolutního extrému. Ale kdybyste komunikovali s energetiky, tak jste věděli, že se to bude rychle vracet zpátky. Ty ceny, když se podíváme, například plynu, tak jsou červenec, srpen, září, dokonce teď jsou možná nižší, než byly ještě na konci července. Takže nebylo to kvůli tomu, že eskalovaly ceny. To je krok správný. Ale jaký model jste připravili? Připravili jste model takový, že se zastropuje. Toto nepochopí nikdo. Spotová cena minulý pátek byla v České republice 360 eur, v Polsku 130 eur. Polsko je importérem elektřiny, my jsme exportérem elektřiny. Toto nepochopí vůbec nikdo. Druhá věc je nastavení stropu. Vy říkáte 7 až 9 tisíc korun. Dobře, ať jsem korektní, možná 7 až 9 tisíc korun beru elektřinu stále. V tom je to, co se snažíme celou dobu sdělovat. V tom s vámi souhlasím. Dá se to dohledat. V tom, že říká no, ale když půjdeme, Havlíčku, ještě níže, tak to bude stát další stovky miliard korun. Ano, pane ministře. Třetí věc, která mi tam zásadní způsobem chybí, je motivace. Takže to je rovněž další věc, která dokresluje pouze to, že jste všechno dělali pod tlakem, narychlo, nepřipraveně a narychlo jste dávali dohromady dokonce s těmi, kterých se to bude týkat, to jsou energetické společnosti, výrobní, celý tento program. Vy se nám vysmíváte, ale není na tom co k smíchu. A o co se opíráme? A to je to, co chceme změnit. A nejsem toho jenom tak plnej, jsem hlavně strašně naštvanej. A fakt, teď to není o politice. To jsme prošvihli, tím pádem se to prodá dál a dál a je jasné, že když ti obchodníci to mají nakoupeno, byť virtuálně, no tak se jim to musí doplatit. Tak to by ten stát doplatil, ale to je bohužel naše chyba. A druhá věc, která je s tím spojená, jsou povolenky. U toho uhlí to nejde, tam je to samozřejmě víc. Ano, v tomhle případě by stát musel kompenzovat výrobcům elektrické energie z uhlí ty emisní povolenky. Tak to jsou domácnosti. Když se podíváme na firmy, i když se to bezprostředně netýká tohoto zákona, tak i tam se o tom chvíli pobavme. Je dobře, že se do toho zastropování zahrnuli živnostníci a malé střední firmy. Tady musím říct, že není možné toto vládě vytknout, a tady ta snaha byla, myslím si, naprosto v pořádku a za to díky. Od března na to upozorňujeme. Od března, pane ministře, to slibujete. Já dokonce i vím, že jste ho měl připraven. Vy nejste náměstek ministra financí, vy jste mimo jiné rovněž ten, který má bojovat za firmy, za živnostníky a za podnikatele. A ještě na konci srpna jste s klidnou hlavou tvrdil, že do konce roku už nebude žádná přímá podpora pro podnikatele. Bohužel ale už s velkým zpožděním, takže s ohledem na ceny těch energií ty dopady budou velmi nízké i na ty firmy. Samozřejmě šly i ty ceny nahoru, což jste taky viděli, takže jste tedy zatáhli za ruční brzdu podobně jako u těch domácností a začali jste rychle řešit. Ten problém je v tom, že jste už několik měsíců neřešili na evropské úrovni, a dokonce jste nevyřešili našeho předsednictví k tomu, abyste se pokoušeli domluvit zastropování i pro firmy. A nebyl týden, abychom nejednali s Evropskou komisí nějakou výjimku, co jsme potřebovali, aby se udělalo. A taky nám všichni říkali, nejde to, neudělají to, nezvládnou to. Mohli jste udělat alespoň to gesto, že jste ten dočasný rámec této podpory mohli dát o několik měsíců zpětně, to znamená, neproplácet jenom to, co je dnes a dále, ale hodit to třeba od toho dubna nebo od května a tak dále, třeba od té doby, co Svaz průmyslu se marně pokoušel s vámi domluvit. Takže to je k těm podnikům. Samozřejmě si uvědomuji, že všechno to, co říkám, má svoje rizika. Nejsem padlý na hlavu a vím, že všechno, co člověk řekne, že by šlo, tak vždycky můžete říct, proto to nejde, proto to nejde, proto to nejde. Vy místo abyste do toho šli, abyste do toho šli odpovědně, abyste se nebáli, tak mám někdy pocit, že se bojíte i vlastního stínu! Je to o tom... Je to o tom, že musíte řešit společnost ČEZ. A můžete říct - a proč jste ji neřešili vy? I přesto jsme se pokoušeli už tehdy s ČEZem hledat různé modely rozdělení ČEZu a tak dále. Neviděl jsem žádný zásadní posun, jak by se ČEZ vyřešil, minoritní akcionáři a tak dál. Musí se jednat s předstihem! Musíme lépe využívat předsednictví. Ale ne na bázi toho, že máme nějakou ambici a sen, který nám potom Evropská komise nebo ostatní aktéři v Evropské unii shodí ze stolu. Probuďme se. Buďme realisté! Česká republika nerozhodne o tom, co se děje v Evropské unii. Nevykládejte mi to, jakou s nimi máte bezvadnou partu.
Nyní pan poslanec Exner.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já nepochybuji, že by pan Tomio Okamura velmi rád jezdil do Ruska, a jsem rád, že to tady sám řekl, a doufám, že to nezapadne. Já bych prostřednictvím paní předsedající panu Tomio Okamurovi řekl pár faktů. Burza není žádný stanovitel cen, to tam stanovuje nabídka a poptávka, je to jenom takové tržiště. Německu nemusíme dodávat vůbec nic a nemusíme tam ani nic kupovat, máme volný trh. Příčinou energetické krize není Fialova vláda, ale je to ruská válka, kterou Rusko vede na Ukrajině, a vedlo ji už předtím dezinformačně, energeticky, ekonomicky proti celé Evropské unii. A Rusko napadlo Ukrajinu a z toho bychom měli vycházet. A kdyby pan Tomio Okamura chtěl levnější cenu, tak tady nebude zdržovat takovýmito divadelními výjevy a nechá nás konečně projednat zákon, ke kterému tady teď hovoříme.
Takže správně ministr zdravotnictví pan Vlastimil Válek.
Co není, může být.
Děkuji, pane ministře.
Stejně tak děkuji všem poslancům, kteří zde jsou, zejména tedy z řad opozice, vidím, že lavice jsou plné, a děkuji i té hrstce z koalice, která o tom je připravena diskutovat. Já chápu, že vláda nechce poslouchat kritiku, já chápu, že je i velmi složitá situace, ale to ještě neznamená, že když se kritizuje, tak ta kritika není oprávněná. Proč se domnívám, že ta kritika je oprávněná? Za prvé jsem přesvědčen, že vláda špatně vyhodnotila energetickou situaci už v minulosti. Můžeme se bavit o tom, proč tomu tak je. Zcela se vláda zaměřila na rozpočtovou mantru. Je velmi důležitý, ale vláda s citem velmi špatně odhadla situaci, kdy už se nehraje jenom o rozpočet České republiky, ale hraje se o domácnosti, o jejich chudobu, hraje se o firmy, a začala přenášet ten dluh na ostatní subjekty.